Já vás nechci fakt zdržovat. Už jsem říkal, že bych chtěl, abychom o tom hlasovali, aby se jasně ukázalo, jaká jsou stanoviska. Tak vám chci říct, nebojte se toho, vy, kteří si myslíte, že důležitou součástí naší společnosti jsou podnikatelé. Nic nechtějí a to je v očích mnohých opravdu podezřelé.
Tak, děkuji. Nyní pan kolega Gabal ještě s faktickou poznámkou a ještě faktická poznámka pana předsedy Sklenáka.
Dovolte mi jenom, abych dokumentoval naší elektronickou zaostalost. Dneska končí termín, do kterého se všichni čeští občané žijící v zahraničí musí zaregistrovat, aby mohli 21. října volit v zahraničí. V době, kdy máme datové schránky, elektronickou komunikaci ověřenou, bankovní transfery a všechno. Před čtyřmi lety byla dohoda koalice, že s tím něco uděláme. Kdybychom byli tehdy mohli pověřit nějakou hospodářskou komoru, aby nám udělala elektronický hlasovací systém, tak bychom asi dneska měli elektronické volby. Já bych přinejmenším to podpořil, protože to je páka na to, abychom se z toho pravěku konečně vymanili.
Nyní faktická poznámka pana předsedy Romana Sklenáka.
Skutečně si myslím, že i takový zákon by měl být vládní, že to nebylo šťastné, že byl předkládán jako poslanecký. Ale když si na to vzpomenete, ono to tehdy dost dobře jinak nešlo, protože pan prezident republiky řekl, že bude jmenovat vládu, až projde služební zákon prvním čtením. Takže v tu chvíli nebyla vláda, která by takový zákon předložila. A já jsem ho někde dopisoval, okolo Vánoc a předkládal, aby právě vláda mohla vzniknout. Takže doufám, že to byla skutečně výjimečná situace. Jsem rád, že potom i klub ODS nám pomohl s tím zákonem a společně jsme jej tady schválili s dalšími.
Připraví se pan kolega Kolovratník, poté pan kolega Plíšek.
Já budu reagovat výhradně na pana předsedu Stanjuru. Ta jeho řeč byla docela dlouhá. Já jsem mluvil dvě minuty, on dvacet, tak snad to nebude násobně stejné, případná jeho reakce. Já bych chtěl - a on to už zmínil pan předseda Kalousek. Já bych se chtěl zeptat pana předsedy Stanjury. Začnu jinak. Vždycky mě uráželo na klubu ODS, že mu říkali ministr bez práce. Ze zákona musí být předseda Legislativní rady vlády člen vlády. Takže jste měli ministra bez práce. Měli jste za dob vaší vlády dva ministry bez práce, jestli tomu dobře rozumím. To není úplně dobrá vizitka. Z různých politických důvodů. Takže to je naprosto lichý argument. Já tomu rozumím, ale ano... Rozumím, že chceme pomoct podnikatelům. Jak to, že to nikoho nenapadlo? Ale udělejme z toho vždycky jako seznam práv a povinností, které platí. Nebudou tam možná takové ty věty, které běžní občané neradi čtou. Takové ty právnické obezličky. Jenom takovou přílohu. Tvořme přílohy. Opakuji, že můj názor - to není nějaký výrok autoritativní nějakého orgánu. Já k tomu samozřejmě nemám pravomoc. To musí rozhodnout Ústavní soud, pokud se tam tato norma - a já doufám, že schválená nebude - dostane. Ale ten zákon je prostě špatný. Já jsem jako neviděl větší hloupost. Takhle to prostě nemůže být!
Přečtu omluvy, které ke mně dorazily. Dnes se omlouvá z resortních důvodů na celý den pan ministr Robert Pelikán. Dnes od 11 do 14 z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Herbert Pavera.
Děkuji, pane předsedající. Procedura je velmi jednoduchá. Padl návrh na zamítnutí. O tom bychom hlasovali nejprve. A pak bychom hlasovali o návrhu jako celku.
Dobře, jsem rád, že jsme se ujednotili na proceduře. Žádný návrh nevidím. Je to hlasování s pořadovým číslem 97, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti nikdo. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Nyní tedy budeme hlasovat o legislativně technických úpravách.
Já zde mám napsáno, že vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů. Kdo je proti návrhu? Můžeme pokračovat. Omlouvám se, pan předkladatel se hlásí. Prosím.
Tak pro ty, kteří hlasovali proti. Ale ten návrh dával do souladu českou a evropskou legislativu. Je fajn, že takhle důrazně jste odmítli, že bychom se v České republice řídili i evropským právem. Jenom abyste věděli, o čem jste hlasovali.
Nyní budeme hlasovat o posunutí účinnosti.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.
Pane předsedající, já jsem teď v nekomfortní situaci. Prosím, hlasujme o návrhu zákona jako celku. Já jsem si toho vědom.
A ještě k té vaší argumentaci, že údajně se tady tvoří nějaké dvě kategorie občanů. To musím velmi odmítnout. Naopak ten návrh dopadá na všechny podnikatele bez výjimky. Ale jestli tady tahle vláda dělá rozdíly i mezi samotnými podnikateli, tak vy jste, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, členem vlády, která například prosadila elektronickou evidenci tržeb. A ten zákon skutečně stanovuje některé výjimky, na některé podnikatele se tento zákon nevztahuje, na některé podnikatele se vztahoval zakrátko, na některé později a na některé až po nějaké době. Takže tam já vidím tu nerovnost. Vy jste členem vlády, která skutečně zvyšuje enormně byrokratickou administrativní zátěž pro podnikatele, zejména pro malé a střední podnikatele. To je zajímavé, že toto jste nenamítal a tento zákon jste podpořil. Samotní autoři té legislativy. Myslím si, že skutečně pro některé úředníky tento zákon přinese trošku větší práci. Ano, oni s tím, že na základě politického zadání zejména této vlády připravují nové povinnosti a nové zátěže pro podnikatele, budou muset současně těm podnikatelům přehledně sdělit, jaké povinnosti mají. Oni mají dělat službu ne pro sebe, ne pro vládu, politickou reprezentaci, ale pro občany této země. A podnikatelé jsou také občané této země. Takže kolegyně a kolegové, pokud chceme pro podnikatele, a zejména pro ty malé a střední podnikatele, které zatěžuje současná vláda různými, často nesmyslnými povinnostmi, udělat aspoň nějakou službu, tak prosím, podpořme tento návrh zákona. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Plíškovi za jeho vystoupení. Posledním přihlášeným v rozpravě je pan poslanec Marek Benda.
Já jenom několik drobných poznámek k tomu, co tady zaznělo. A ukládá jim je stát. A plní je navíc, nad to, co plní všichni občané. Takže se netvařme, že je něco zcela nenormálního, jestli by jim stát poskytl ten drobný servis, že by jim sdělil, co v rámci své podnikatelské činnosti mají konat, ve kterém zákoně. Není si tím tak úplně jisto. 2 700 správních deliktů. A to se tváříme, že děláme něco pro občany? Já mám prostě pocit, že ano, bude složitější podnikatelům, pokud něco takového bude přijato, od příště dávat nové povinnosti. A pokud nikomu žádnou povinnost neuložíme, tak ten zákon je zcela neškodný. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Ale předtím se zeptám, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Za navrhovatele se vyjádří pan poslanec Stanjura.
Děkuji za slovo. Děkuji za tu debatu. Padaly argumenty na obou stranách a bude tedy teď na rozhodnutí těch vytrvalých, kteří tu s námi vydrželi až do těchto pátečních hodin. Takže v souladu s těmito dvěma podklady navrhuji, abychom proceduru provedli v tomto pořadí. To byly pozměňovací návrhy poslance Kudely. To byly návrhy poslance Stanjury. A konečně návrh zákona jako celek.
Ano, to je návrh procedury. Má někdo připomínku? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme začít, pane zpravodaji.
Po konzultaci s legislativou mohu konstatovat, že nám nic nebrání v tom, abychom přistoupili k závěrečnému hlasování. Činím tak na základě nálezu Ústavního soudu, že v případě, že zůstane ve Sbírce staré datum, tak je možné hlasovat, protože účinnost nabude tento zákon 15. den po vyhlášení. Než tedy přednesu návrh usnesení, eviduji žádost na vaše odhlášení. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů poslanec Zbyněk Stanjura a zpravodaj garančního výboru poslanec Martin Kolovratník. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Otevírám rozpravu a jako první se hlásí pan navrhovatel. Prosím, máte slovo. Jinak vás, kolegyně a kolegové, opět žádám, abyste v případě, že máte něco důležitého, o čem potřebujete diskutovat, šli diskutovat do předsálí. A nerušte ty, kteří zde vystupují u mikrofonu.
Návrh zákona je jednou z mála příležitostí, jak můžeme pomoci těm, kteří podnikají, a zejména těm malým a drobným, kteří za sebou nemají velké právní oddělení a musí se v té změti legislativy orientovat sami. Čtvrtá část legislativně technické úpravy, body 4 a 5 se zrušují. Navrhuje se proto upravit návětí bodu 2 a 3 tak, aby odpovídalo pravidlům legislativní techniky, což je zároveň důvodem pro zrušení bodů 4 a 5, které budou v důsledku navržené technické úpravy nadbytečné. V zásadě se jedná jenom o legislativně technickou čistotu, aby ten zákon byl přesně v souladu s legislativní technikou, žádným způsobem se nemění obsah návrhu zákona.
Já vám také děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan ministr Chvojka.
Děkuji za slovo. Jaký běžný občan tady má za sebou armádu právníků, kteří mu mají vykládat, jak vypadá právní řád a jaké jsou jeho povinnosti a práva? Prostě neznalost práva neomlouvá, jak říká stará právní poučka. Práva náležejí bdělým a tak to má být.
Aspoň vidíte, kdo slovo drží. Nebo uvidíme. Protože nehlasovat pro svůj vlastní návrh je poměrně komické. Já vím, že každý se může rozhodnout, jak chce, a je logické, když člověk odmítá návrhy jiných. Už jsme to tady zažili... Vidím pana kolegu. Nechci ho jmenovat na mikrofon. Mně to připadá pokrytecké. Co kdybychom my, nebo já jako člen vlády připravil obdobný materiál, který by ke každému návrhu zákona dal povinnosti pro všechny? Když už se vám zdá, že to diskriminuje někoho. Ale protože je to ministerstvo bez práce, tak si přece nevymyslí nějakou práci, kterou by mohli dělat. To, co říkala bývalá paní ministryně. Tak jak by se mohlo stát, že poslanci vlastně neschválí zákon ve tvaru, ve kterém chtějí? To právo jim nemůže nikdo odebrat. Přesvědčila jste ho, aby stáhl podpis pod návrhem zákona, který je podle vašeho názoru protiústavní? A co vám na to řekl? Zatím ho nestáhl. Já vím, že tady stojím já, ale mohl bych vyzvat všech pět kolegů, kteří to podepsali se mnou, aby tady byli. Jinak mi to přijde jako jedna výmluva za druhou. Nejvíc se toho bojí úředníci, že, pane ministře? Proklamace. Vy jste četl z telefonu, já jsem si to vytiskl, ale máme stejný zdroj - sněmovní tisk číslo xy. Velmi silná věta.
Já bych prosil, aby byl klid a hovořil ten, komu bylo uděleno slovo. Prosím, nepokřikujte po sobě.
Poměrně silná slova - v mnoha ohledech vyvolává pochybnosti. To je obecná proklamace. To není nic mimořádného. To je naprosto legitimní věta. Připadá vám normální, aby demokratická vláda řekla "tento návrh zákona zásadním způsobem narušuje demokratický pořádek a nám je to jedno"? No ne, tak pan ministr Chvojka se tak směje, ale nic neprosadil. Připadá mu to úsměvné. A pak přijde sem a říká: Pozor, pozor, to je protiústavní. Já nejsem právník, ale říct, že když podnikatel najde v zákoně své povinnosti, že je to protiústavní... Poslouchejte tu větu ještě jednou. Když podnikatel v příloze zákona najde výčet svých povinností, tak je to protiústavní. A já s tím v zásadě souhlasím, abych ji nenapadal. My se snažíme jim pomoci. To je divné, ne, někomu říct, co má dělat, přehledně, v tabulce. Nepřátelské stanovisko. Ten zákon tady leží poměrně dlouho. Nechtějí pomáhat podnikatelům. Protože pomáhat podnikatelům je protiústavní. Pak by se napsalo 836 dotačních smluv, které by pak několik desítek úředníků mnoho let kontrolovalo. Nákladná, byrokratická, výběrová jen pro někoho. Když chceme pomoct všem, malým i velkým. Já jsem jenom říkal, že velcí to mají jednodušší v tom, že mají třeba ta právní oddělení, která si ti malí nemohou dovolit z mnoha důvodů. Samozřejmě může, pokud mají podle zákona jiné povinnosti. To je jediný rozdíl.
Cílem tohoto návrhu je upravit vztah z právního řádu poskytováním dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. V případě, že by byla zachována současná právní úprava, je zde nebezpečí nárůstu soudních žalob ze strany neúspěšných žadatelů. Děkuji za pozornost.
Žádnou přihlášku nevidím. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňujících návrzích.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor na své 59. schůzi projednal jako garanční výbor tento návrh zákona. Doporučil Poslanecké sněmovně přijmout navrženou proceduru hlasování a vyjádřil stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům, které byly podány. Poté pozměňovací návrh pod písmenem B, což je pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro životní prostředí. Tolik tedy návrh hlasovací procedury.